Poslední ilustrativní příběh zní takto: "Před několika měsíci jsem byla pozvaná ke spolužačce na filmový večer, kde nakonec několik lidí zůstalo na přespání. Byli jsme v bytě čtyři. Uprostřed noci mě najednou stáhl z gauče dolů a začal mě svlékat. Byla jsem jako paralyzovaná a nebyla jsem schopna se bránit. Zpětně nevím, proč jsem ho nemohla zastavit. Ráno jsem promluvila o tom, co se stalo. Kamarádky mi nevěřily, že mě znásilnil. Proč jsem tedy nekřičela a nebránila se? On popíral, že by mě do čehokoliv nutil. Já jsem ale věděla, že jsem sex nechtěla. Jen jsem byla v šoku z toho, co se děje. I po delší době se stále cítím hrozně, zneužitě, špinavě. Zraňuje mě i přístup okolí." Vážené kolegyně, vážení kolegové, co tyto tři příběhy spojuje? A to ani fyzicky, ani slovně. Jenomže to není žádná povídačka nebo teoretizování, ale to se prostě děje běžně, je to častý jev, popisují to jak samotné oběti, ale hlavně i psychologové a odborníci: říká se tomu disociativní stupor. Vyšetření neukazuje žádné somatické příčiny, ale je zde jasný doklad psychogenního příčinného vztahu k nedávné stresující události nebo problému. Ale taky jsem zažil případy, kdy třeba se má poskytnout první pomoc a člověk prostě v prvních vteřinách ztuhne, zažívají to třeba oběti autonehod. Obdobně pak nejsou za znásilnění kvalifikovány případy, kdy oběť ohrožení předpokládala v kontextu situace nebo se neodvážila projevit odpor, který by byl jako takový podle práva kvalifikovatelný.
Dovolte mi tedy, abych vás trochu edukovala. Je mi líto, že pokud se podepisujete pod schůzi, jako je tato, mimořádnou schůzi, kde se má řešit zpřísnění trestů za násilné chování, že si to alespoň nenastudujete a že tady vlastně říkáte hlouposti. Byla to novela trestního řádu, která rozšiřuje okruh obětí trestných činů s právem postavení zranitelné oběti. Zranitelné oběti mají právo na citlivější vyšetřování případu, například u jejich výslechu není pachatel, mohou mít také bezplatně zmocněnce. A hádejte, kdo ten návrh předkládal do Senátu? V trestných činech proti lidské důstojnosti jsou zcela nově upraveny trestné činy sexuálního nátlaku a prostituce ohrožující mravní vývoj dětí. Dále se tehdy měnilo: Pachatel bude potrestán odnětím svobody v délce 5 až 12 let, pokud tento čin spáchá na dítěti mladším 15 let. Dále to bylo v roce 2012: Rozšíření okruhu příjemců peněžité pomoci o oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, například u znásilnění, a děti, které jsou obětí trestného činu týrání svěřené osoby, pokud jim vznikla nemajetková újma. Zde bylo právo na odškodnění za nehmotnou újmu v případě obětí trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, jako je znásilnění či sexuální nátlak, zvýšení poskytované paušální částky. Nárok oběti na náhradu škody či nemajetkovou újmu vůči pachateli bude nově přecházet na stát. Poškozený bude moci také požádat o zabránění kontaktu s podezřelým, při výslechu pak bude mít právo na doprovod jako svého důvěrníka. Co jste pro ně udělali? Neudělali jste ani desetinu toho, co jsme pro ně udělali my!
Ten stahuje, respektive není přítomen. Už ne, vy už jste vystupoval, právě.
Dobré odpoledne, pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové. A teď už bych se ráda vrátila opět ke konstruktivní diskusi, kvůli které, myslím, tady dnes jsme. Dovolím se s vámi podělit o tři skutečné příběhy, budou to trochu jiné příběhy, než tady zazněly. Studentka univerzity přichází na zkoušku do kanceláře zkoušejícího, zaklepe, on jí otevře dveře, posadí se na místo a řekne, ať studentka vezme místo. Nachází se v malé kanceláři, kde je pouze jeden stůl a jedna židle. Studentka se zeptá, kam se má posadit, a zkoušející suše konstatuje: Sem - a poplácá si na stehno... Nic strašného, pokud si tam nepředstavíte svoji vlastní dceru. Ambiciózní žena si pošle z nezaheslovaného telefonu svého kolegy několik sexuálně laděných SMS zpráv a obviní kolegu ze sexuálního obtěžování. A třetí příběh: Mladý pár si spolu užívá intimní chvíle a rozhodnou se, že si u toho natočí video. Říkáte si, že to je strašné. Rozhodně nepatřím mezi feministky a domnívám se, že cílem našeho jednání by mělo být vydat signál české veřejnosti, že nám není lhostejné toto ožehavé téma. Měli bychom se pokusit upravit český právní řád tak, aby poskytoval možným obětem co největší ochranu. Je nutné, abychom my jako zákonodárci přispěli k tomu, aby se kolem těchto témat nechodilo po špičkách a nebyla tabu. V posledních několika týdnech jsem vyslechla opravdu řadu příběhů, které by se neměly dít, které nikdo neřešil, které zůstaly nepotrestány, které jejich oběti nikdy nenahlásily. Jsou to příběhy lidí z masa a kostí, které potkáváme, a ve většině případů by nás nikdy nenapadlo, že si něčím podobným mohli projít.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Mě by jen zajímalo, jestli opravdu tato centra byla zřízena a jestli tam byla nějaká kapacita naplněna, jestli tam vůbec někdo někdy pobýval? Protože opravdu nerozumím tomu, k čemu tohle bylo zřizováno, když ti lidé nepotřebovali zdravotní péči? To byla nějaká ubytovna pro bezdomovce - nebo...? Jedno nezákonné opatření vlády střídá druhé. Právníci se křižují, lidé zmateni a unaveni přihlížejí. Soud totiž ruší opatření jedno za druhým, až se v tom nestíháme nikdo orientovat. Hned však naskakují nová. Ze zdravotního stavu každého občana se zcela protiústavně stala věc veřejná. Lidé jsou dotazováni na věci, na které nikdo nemá právo se ptát, a v zaměstnání a jinde jsou jim kladeny nezákonné podmínky. Jinde nepřípustná segregace lidí podle zdravotního stavu se stává běžnou normou - zde dokonce jen na základě hypotéz, tedy předpokladu potenciální nemoci. Vládne tvrdá informační cenzura a patent na údajnou pravdu si vláda pojišťuje placenou a lživou reklamou. Očkování není totiž žádnou tečkou za covidem. Stát nepřihlédl dokonce ani k varování odborníků, že odpírat dětem dýchat a podrobovat je mnohačetným testům škodí jejich zdraví. Stát ovšem hodil černého Petra právě na školy a učitelé ho na sebe překvapivě vzali. Řadu měsíců se protiústavně omezovala a odkládala všeobecná zdravotní péče, jako by tu existovala jediná diagnóza. Lékaři s jinými názory než těmi podporujícími plošný zdravotnický byznys s testy a vakcínami byli umlčováni nebo označování za dezinformátory. To vše za situace, kdy čísla týkající se covidu nikdy nedosahovala zdaleka ani hodnot epidemie, a dnes jsou dokonce daleko za hranicí rozlišitelnosti. Ovšem mají takové PR, o jakém se jiným nemocem nikdy ani nesnilo. Nadále se na nás aplikuje pandemický zákon, přestože podmínky jeho aplikace už dávno zcela objektivně neexistují, tedy dávno mělo dojít ke zrušení pandemické pohotovosti. A vychází jim to. A co je na tom vedle toho, že se nám pod rukama bortí právní stát, nejvíce brutální? Protože tady už dávno nejde o naše zdraví, ale o privatizaci právního státu skupinou moci a peněz chtivých, a o cílenou segregaci lidí, která novodobé vrchnosti velmi vyhovuje, protože občanskou společnost rozděluje, a tím oslabuje. Nic není pro politiky horší než jednotný lid v ulicích, tak proč bychom lidi nerozdělili? Vím přesně, jak by dopadli starostové, kdyby svým občanům zakazovali ohňostroje a sami si je na vlastních zahradách vesele pouštěli. Zkrátka, svým radnicím bychom neodpustili desetinu z toho všeho. Vidím po důkladné úvaze jediné řešení.
Děkuji paní kolegyni, že mě tak krásně udala, že mně neběží čas. Úžasné. Dokonce se tady ozývá "debile". Ano, vy jste na úrovni, ale jenom dokud se někdo dívá, potom jste prostě ódeesáci. Nicméně znovu musím zopakovat všem, kteří se dívají na tento přímý přenos, ať šíří tu informaci mezi všechny ostatní. Pokud to tato Sněmovna odmítne, tak je morální povinností SPD a KSČM toto jednání skutečně zablokovat. A pokud mu SPD a KSČM nezabrání schválením těchto pozměňovacích návrhů, tak se to dozví všichni jejich voliči, za to jim ručím, protože my tady zakazujeme vyžadovat jakýkoliv jiný dokument o zdravotním stavu pro voliče než je to čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Zároveň zakazujeme vyžadování jakýchkoliv jiných dokumentů než čestného prohlášení o bezinfekčnosti od jakéhokoliv člena volební komise. A pokud vy toto neschválíte a SPD a KSČM nechají projít tento zákon, tak jsou spolupachatelé. Členové těchto zločinných skupin mohou mít enormní zájem na tom, aby jejich činnost nebyla nikdy vyšetřena ani potrestána. Možnostem úspěšných pokusů o maření přípravy a průběhu voleb v České republice mohou účinně zabránit možnosti občanské kontroly přípravy průběhu voleb -" netuším, komu a proč by to mělo vadit - "které jsou předmětem těchto pozměňovacích návrhů poslanců Volného bloku. Využitím moderních monitorovacích prostředků metod 21. století v kombinaci s tradičními formami volebního dohledu a díky zapojení policie se posléze stanou případné volební podvody jen velmi těžce realizovatelnými." Naše návrhy nejsou vůbec kontroverzní, neobsahují vůbec nic, co by odporovalo dobrým mravům, neobsahují vůbec nic, co by odporovalo zvyklostem, pouze umožňují to, aby se volilo jako vždycky. Pouze umožňují to, co se děje na našich ulicích dnes. Umožňují pouze to, aby si člověk napsal čestné prohlášení a šel volit. Umožňují to, abych si podepsal čestné prohlášení, stal se členem komise, a zabraňují hejtmanům, kteří, to už přece všichni víte, porušili zákon, stejně jako tato vláda, aby ten zákon porušili znovu a aby manipulovali s výsledkem voleb. Není tam nic kontroverzního, není tam nic špatného, není tam nic nemorálního. Nemá to nic společného s genderovou vyrovnaností, neútočí to na práva žádné menšiny, naopak to využívá moderní technologie, posiluje to občanskou společnost a obecně to bude posilovat důvěru lidí v náš politický systém. SPD a KSČM umožní jejich schválení. A většina z vás už ví, že když jsem vám něco v téhle Sněmovně slíbil, tak jsem to dodržel. Uvažujte správně a posilte práva občanů a jejich důvěru v tento systém, protože jestli to uděláte přesně naopak, tak my vám jednoho dne přijdeme domu vysvětlit - přesně podle toho článku 23 - že to byla chyba.
Už není potřeba. Tak prosím, máte dvě minuty.
Já se nedivím poslancům ODS a TOP 09, že podpoří tady tento zákon, protože pochopitelně oni jsou členy té covidové mafie. Takže mě váš přístup nepřekvapuje, i vy se těšíte na hlasy Volného bloku, které vám z toho lupu poměrnou částí připadnou. Co je víc zarážející, je to, že vy tady mluvíte o tom, že Sněmovna je prosíravá. Ale vy tady ve stavu legislativní nouze nejlépe byste byli rádi, kdybyste během pěti minut schválili zákon, který ve finále v kombinaci s dalším nelegálním opatřením vlád umožňuje volební podvod. Tady je prostě skulina. Zabraňte tomu, vašim voličům se to jinak nebude líbit.
Nyní vystoupí na faktickou poznámku předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím. Prosím.
Vy tady systematicky obviňujete svoje oponenty z podvodů, vy tady systematicky blokujete Sněmovnu, protože nechcete navolit Radu České televize, neustále obstruujete, je to vaše demokratické právo.
Hlásím se k pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument 8663, který zavádí korespondenční volbu.
Takže děkuji, dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou.
Tak já to vypnu, ten mikrofon.
Také bych chtěl poprosit všechny kolegy a kolegyně, kteří nás kritizují za to, že nenosíme roušky, aby si ty svoje roušky a respirátory správně nasadili. Tato vláda a Sněmovna schválila pandemický zákon, který umožňuje současnou situaci i další vyhlašování protiústavních nařízení. Ale to vládní nařízení bylo neplatné v okamžiku svého vyhlášení. Tak to prostě je. Ve školství byly nelegálně zavřené školy. Potom jste přinutili učitele, aby dohlíželi na testování dětí nebezpečnými testy. Nikdo z vlády, žádný ministerský úředník, se nebyl podívat do té továrny, kde se vyrábějí, nezkontroloval technologický postup, nevydal žádný certifikát. A teď ta kombinace pandemického zákona - moment ještě - tato vláda a Sněmovna by bez tlaku Volného bloku schválila covidpasy. Vy byste je prostě schválili!
Já jsem jenom neporozuměl panu kolegu Michálkovi.
Návrh byl přijat. Jedná se o návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky a o návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu.
Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, seznámím vás s výsledky včerejších tajných voleb. První volba, která byla V prvním kole tedy byl zvolen Jan Roda. Další volbou, která včera proběhla, byla Ve druhém kole tedy nebyl nikdo zvolen. Tímto volba končí. Bude vyhlášena nová lhůta pro poslanecké kluby.
Prosím, aby se slova ujal poslanec Lukáš Černohorský.
Jednalo by se tedy o návrh usnesení, že
Děkuji a prosím pana poslance Lukáše Černohorského, aby spolu se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám.
Dostaneme se do stejné situace, před kterou jste nás varoval před rokem a půl. Pokud to Senát do 30 dnů neprojedná, pak platí, že schválil. Pak nám to zřejmě prezident bude muset vrátit. Nebo to dokonce začne platit a bude to v rozporu s Ústavou. Prostě zdá se mi tento přístup zcela nelogický. Myslím, že máme nejprve dělat ústavní změny. Senát má takovou ústavní změnu buď schválit, nebo neschválit.
Takže já to vidím pozitivně.
Táži se, zdali máte zájem o závěrečné slovo? Ano, tak prosím. Nikdo, končím podrobnou rozpravu. Otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Návrh byl přijat. Nyní tedy otevírám vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 1242, zkrácené jednání.
A to je určitě zájem MPO a určitě i Ministerstva životního prostředí.
Vážený pane ministře, v minulých měsících byla Česká republika silně ovlivněna pandemií koronaviru a vláda přijímala jedno mimořádné opatření za druhým. Často takové mimořádné opatření mělo životnost pouze několik hodin či několik málo dní, v lepších případech i týdny. Nicméně i tak opatření stihla významně zasáhnout do života všech občanů. Není dne, kdy se nedočteme o dalším nezákonném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví nebo vlády. Dokonce ministr zdravotnictví Arenberger dříve prohlásil, že zaváděná opatření budou soudem zrušena, tedy již dopředu věděl, že neobstojí v soudním přezkumu. Vláda tedy vědomě postupovala v rozporu se zákony, a co hůř, dělo se to i po prvních rozhodnutích soudu. Dle dostupných informací hrozí žaloby až za několik miliard korun. Bude vláda aktivně odškodňovat za svá nezákonná opatření a příslušné nároky uznávat? Nebo se bude soudit a prohlubovat dopady pandemie na české občany? Jaký je váš názor na požadavky k odškodnění? A přijímáte i vy sám jako člen vlády díl odpovědnosti za přijímání protiprávních opatření?
Děkuji a prosím, můžete přednést rovnou další interpelaci na ministra Karla Havlíčka.
Letos byla auditním orgánem Ministerstva financí odhalena značná chybovost právě ve vašem resortu. To je výše pokuty, která byla Ministerstvu průmyslu a obchodu uložena. Jeden by býval řekl, že je to jednoznačná volba. Nejspíš pro svou ješitnost. Žádný přiléhavější důvod mě bohužel nenapadá. Proč riskujete, že Česká republika přijde o významnou finanční částku? Při pohledu na poslední rozpočtové statistiky odrážející situaci za vlády, jejímž jste členem, jsem opravdu neměla pocit, že bychom si mohli dovolit takové sumy házet z oken. Děkuji za písemnou odpověď.
Pěkné to bylo, i někteří ministři přišli. Končím tento bod, přerušuji schůzi.
Jaký je váš názor na požadavky k odškodnění? A jaká bude majetková odpovědnost jednotlivých členů vlády, kteří vědomě schvalovali protiprávní regulace?
Tak ministr zdravotnictví odpoví.
Děkuji, pane předsedo. Ta vědomost nebo nevědomost toho, že ta opatření byla zákonná nebo nezákonná, to si myslím, že je někdy velmi těžké posoudit. Myslím si, že tady bude nutné, aby rozhodly i soudy o tom nároku.
Já vám děkuji, pane ministře, a paní poslankyně si přeje položit doplňující otázku.
Nemám další otázku, nicméně spíš takovou poznámku.
Nebyla to otázka, pan ministr nebude reagovat. Poprosím, aby přednesla svoji další interpelaci, tentokrát na ministra Karla Havlíčka.
V této souvislosti se objevila informace, že do podloží dálnice bude použit odvalový materiál po těžbě radioaktivního uranu z příbramských hald. Tato informace mě docela zarazila a myslím, že nejsem sama. Jednak se bude jednat o významnou dopravní zátěž při rozebírání hald, ale také se mnohonásobně zvýší prašnost a nelze vyloučit ani to, že se bude jednat o radioaktivní prach. Tím výčet nekončí. Vážený pane ministře, jaký bude harmonogram rozebírání příbramských hald? A principiální otázka na závěr: Proč upřednostnit levnější řešení pro soukromou firmu před potenciálně výraznými negativními zdravotními důsledky z radioaktivního záření pro obyvatele? Je jejich zdraví přednější?
Já vám děkuji.
Vážený pane nepřítomný ministře, já bych na vás měl několik dotazů. Rozmáhá se nám tady totiž takový nešvar. Byl jsem kontaktován mnoha lidmi, kteří si vyřídili hypotéku, začali stavět, ale bohužel, nárůst cen stavebních materiálů je v tomto roce dokonce ve stovkách procent u některých komodit, například zateplovací materiály, armatury a podobně. Jakým způsobem vy si vysvětlujete, že z ničeho nic vystřelí tímto způsobem stavební materiály? Takže já bych od vás rád obdržel odpověď, jak to vnímáte vy.
Dočkal se konečně i pan ministr Brabec.
Vážený pane ministře, u Příbrami je 26 odvalů s 28 miliony kubíků radioaktivní hlušiny vytěžené z uranového ložiska. Radioaktivita hald se za ty roky stabilizovala a haldy si opět převzala do správy sama příroda.